Já mám zájem, aby se udělala opravdu koncepce. Dlouhodobá koncepce toho, jak by se měla rozvíjet železniční doprava. Na druhé straně se chci zabývat rovněž koncepcí a mezi to vysokorychlostní tratě samozřejmě patří. Nejsou alokovány na konkrétní projekty. Na závěr bych chtěl říct, že opravdu počítáme s tím, že bude vypracovaná studie proveditelnosti a dlouhodobá koncepce.
Děkuji, pane ministře.
Jenom k těm nádražím. Ta částka je poměrně významná. To je první problém. Já jsem trochu zmaten, protože nás požádali kolegové z poslaneckého klubu vašeho hnutí o podporu tohoto návrhu, a vy pak říkáte, že tedy ne. Ale ta výhoda, to, že to tam je konkrétní, je v tom, že to fakt bude.
Já vám děkuji.
Musím zareagovat oblíbenou frází v tomto řečništi: Já jsem nechtěl vystupovat, ale musím reagovat na pana Volného. Zkrátka vy tady hovoříte o tom, že SŽDC vydává peníze na studie vysokorychlostních tratí. Já bohužel mám úplně jiné informace. To je pořád ta hra na tranzitní koridory, které bohužel nic neřeší. Já jsem jasně řekl: Máme pendolino, máme revitalizovanou trať a jezdíme průměrnou rychlostí 100 kilometrů. Já bych požádal kolegy, aby toto vnímali.
Já teď jako poslanec. Víte, až to bude někdy jako bod na hospodářském výboru, tak se tam přijďte podívat, protože skutečně to, co říká Karel Šidlo, je naprostá pravda. My jsme ho několikrát urgovali a bylo to jako házení hrachu na zeď. No, nebyli to schopni dát dohromady. Oni sice křičeli, že se dostávají do dluhů a nejde jim byznys, ale nebyli zároveň schopni říct, co jim z hlediska technické infrastruktury vadí. A když pan poslanec Šidlo tady navrhuje ty peníze, tak ví moc dobře, co činí, a skutečně je to správně.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.
Vidíte, že to byla možná jedna ze vzácných shod napříč politickým spektrem - zleva tedy i zprava. Nejsou to jenom politici, jsou to zástupci Výzkumného ústavu železničního, neziskových organizací, Centra pro efektivní dopravu a věřím, že správně tuším, že je to v souladu se strategií nového pana ministra, že bychom chtěli opravdu naostro odstartovat přípravu těchto spojení.
Já to vidím trochu stejně, ale trochu jinak. Protože když budeme mít vizi, budeme vědět, co chceme z hlediska modernizace, a bude to překračovat volební horizonty, tak pak samozřejmě manažersky se to dá daleko lépe zpracovávat i z hlediska plánování financí a podobně. Takže z tohoto pohledu jsem pro každé přidání někam, ale někde se to musí vzít.
Děkuji panu poslanci Urbanovi.
Pragmatická věc. tak to je ta logika věci.
Pro upřesnění vám je vyjmenuji. Bylo to Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko. Takže zopakuji, v současné době jich je teprve deset.
A dále je tady celkem důležitá věta, že zásadní podmínkou jsou tzv. podstatné prvky, to znamená úcta k demokratickým zásadám, lidským právům a základním svobodám. A byla to právě politika Evropské unie, která se snažila vrazit klín mezi Rusko a Ukrajinu. Připomeňme, že nejde jenom o putinovské Rusko, ale o Rusko, které navzdory korupčním ukrajinským vládám dlouhodobě Ukrajinu dotovalo, a podle mého názoru i proto, že Ukrajinu vnímá ve své prapodstatě jako kolébku Ruska. Ukrajina je v podstatě původní Kyjevská Rus a přilehlé oblasti, které, pokud nebyly součástí Ruska, tak patřily Rakousku-Uhersku. Následně Evropská unie tlačená Spojenými státy americkými rozhodla, že se tuto zemi pokusí destabilizovat a převést do své sféry vlivu. Přijetí asociační dohody je v prvé řadě symbolický akt, který říká, že se má tato země v budoucnu stát součástí Evropské unie. Já se ptám: Umí si kdokoliv zodpovědný představit, že by se Ukrajina, tak jak ji dlouhodobě známe, stala součástí Evropské unie? Že by se o ni rozšířila nejen zóna volného obchodu, ale také zóna volného pohybu? O Ukrajině si nedělejme iluze. Není to jen země demokratů a eurofilů, kteří bojují se zlými Rusy. Nepokrytě se tu krade a vraždí. Podvádí se tu i na nejvyšší státní úrovni. Poslanci jsou vystavováni nátlaku a podle všeho jim není umožněno demokraticky hlasovat. Tyto pokroky tam v tuto chvíli rozhodně nevidíme. Ze všech uvedených důvodů proto v hnutí Úsvit nemůžeme tuto dohodu podporovat.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, máme dnes projednávat další přiblížení Ukrajiny k Evropské unii. O jakou Ukrajinu se ale vlastně jedná? Je to Ukrajina včetně Krymu, Doněcké a Luhanské lidové republiky, nebo bez nich? Je to Ukrajina s legálně zvolenou politickou reprezentací, kde za posledních minimálně několik let probíhá vše podle standardních demokratických procesů, kterými se Evropské unie tak ráda ohání? Nestalo se tam v poslední době skutečně nic, co by bylo proti ústavě Ukrajiny? Je to země s většinově politickým konsensem a skutečným zájmem o další přiblížení k Evropské unii, nebo je to jen názor některých čelných představitelů? Proč Evropská unie tak pospíchá s dalším přibližováním Ukrajiny? Pokud si dobře pamatuji, po pádu železné opony to trvalo mnoho let, než se začalo vůbec politicky řešit nějaké další sblížení či vstup středoevropských zemí. Pokud ano, má to být až po vstupu Turecka, nebo před ním? Berme v potaz, že již v současném složení Evropské unie jsou mezi zeměmi značné rozdíly, a pokud by do Evropské unie mělo krátce po sobě vstoupit jak Turecko, tak i Ukrajina, musíme se obávat toho, co to přinese ekonomické situaci Evropské unie.
Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi vznést jednu otázku. Vážený pane ministře financí, v druhém čtení jsme vám kladli poměrně značnou část otázek, jejichž odpovědi pro nás byly docela zásadní pro zvážení dnešního hlasování. Nechci zdržovat Poslaneckou sněmovnu tím, že bych ty otázky teď opakoval a těch odpovědí se domáhal. Je to v přímé kontradikci s tím, co vy sám uvádíte v dokumentaci ke státnímu rozpočtu, tedy k zákonu, o kterém budete hlasovat. To je vaše konstatování, pane ministře které ve své dokumentaci dokládáte také přesvědčivými čísly v tabulkách. Ona je to skutečně pravda a zde vaše dokumentace je naprosto přesvědčivá a vaše čísla pravdivá. Dochází ke zhoršení. Moje otázka je jednoduchá a prosím o jednoduchou odpověď. Proč pokládáte za nezbytné i v roce 2015 zhoršovat stav veřejných rozpočtů oproti předcházejícím letům? Proč je pro Českou republiku dobré stav veřejných rozpočtu zhoršovat? Co to přinese občanům České republiky, co to přinese pro budoucnost naší země, budeme-li mít v roce 2015 stav veřejných rozpočtů horší než v předcházejících letech?
Byly to nejen zdravotnické poplatky, změna v sociálním systému, katastrofální podfinancování některých kapitol včetně školství, vědy, výzkumu a v podstatě zastavení investic, které by mohly změnit situaci, ve které se ocitla nejen česká ekonomika po krizi. S tím lze souhlasit. Vždycky to bylo potřeba nejdříve vyrobit, bylo to potřeba nejdříve změnit. V tomto ohledu jste nebyli schopni se jako vláda podívat lidem do očí a říct: my potřebujeme pro změny, které plánujeme, s kterými jsme vyhráli volby, takový daňový příjem, a budeme tedy v tom něco dělat. Jednotlivé pokusy o rozšíření našich ekonomických možností v zahraničí byly opravdu jednotlivé, nebyly systematické, a v tomto ohledu tedy náš export, který je rozhodujícím momentem pro vývoj české ekonomiky, neposílí ani v příštím roce, a to, žel, také dobře víte, přes aktivity zejména ministra průmyslu a obchodu, které oceňuji. Pokud jde o otázku kontroly, jak už jsem řekl, nezpochybňuji váš krok, který vede k tomu změněnému postupu vůči jednotlivým kapitolám, ale zásadním způsobem mi chybí to, co jste tady neodpracovali.
Možná že mu to určitá část veřejnosti věří. Možná že mu to určitá část veřejnosti i věří. Problém je, že tomu nevěří pan ministr sám. Protože tam zakomponovány nejsou, ministr jim nevěří. To samozřejmě dobře dělá, já jim také nevěřím, ale proč by jim potom měla věřit veřejnost? Na výdajové straně je ten pohled ještě smutnější. Nebude se to zlepšovat. Všechna ta slova, která tady pan ministr pronáší o zvyšování daní, nenajdeme ve skutečných číslech, která budete schvalovat. Jinými slovy, pan ministr jim nevěří a nemyslí si, že z toho něco bude. Vláda nebude mít odvahu k žádnému systémovému strukturálnímu kroku do výdajů, neudělá nic, co by hrozilo nepopulárním krokem. Všechny kroky, které bude dělat, bude dělat pro svůj okamžitý líbivý politický efekt, bohužel na úkor budoucnosti. A to je střednědobý výhled, který nelze podpořit.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Děkuji, pane předsedo. Teď řešíme, jestli to vůbec můžeme zrušit. Tam je to, abychom skutečně věděli, kdo nás chce podvést s DPH, kdo nechce.
Co se týče teď tohoto postupu v rámci Poslanecké sněmovny, tak za sebe musím říci, že za klíčové považuji, aby lázně měly platný indikační seznam. Proto tedy navrhuji a doporučuji, abychom hlasovali pro znění tohoto zákona v senátní verzi, která tedy ten problematický přílepek odstraňuje. Ale v případě přijetí té senátní verze by to bylo bez jakýchkoliv dopadů, a poprosím proto primárně o podporu této varianty.
Není tomu tak. Tak ještě než otevřu rozpravu, budu konstatovat došlé omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá dále pan poslanec Ivan Gabal, paní ministryně Karla Šlechtová, pan poslanec Karel Tureček a paní poslankyně Zuzana Kailová ze zdravotních důvodů. Otevírám rozpravu a připomínám, že nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Takže, páni senátoři, kdo první z vás? Prosím, pane senátore.
Ministerstvo se rozhodlo jít touto cestou.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Igor Nykl, připraví se k faktické poznámce pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pěkné dopoledne. Tentokrát s ním trochu nebudu souhlasit. Co je podstatné, musíme si uvědomit, jak hradíme zdravotnictví v České republice. Buď je to podle individuálních smluvních ujednání, která nemají žádná pravidla, anebo podle úhradových vyhlášek. Čili úhradová vyhláška nefunguje. Pět let bude trvat podle pana ministra, než se předělá. Takže máme individuální smluvní ujednání, která jsou samozřejmě možnou korupcí, a máme úhradovou vyhlášku, která nefunguje. Tak buďme rádi za každý tento návrh - pozor, pokud je v souladu s právním řádem České republiky, a to návrh pana poslance Hovorky je.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, s velkým překvapením poslouchám, co tady všichni říkáme. Říkejme si ji.
Děkuji panu poslanci Běhounkovi.
Jenom musím uvést na pravou míru slova pana poslance Nykla, která tady zazněla. Takže úhradová vyhláška funguje, systém DRG se týká jenom lůžkové péče a ten nefunguje, a proto hradíme paušálem. Takže určitě nelze říci, že podle úhradové vyhlášky se nedá financovat. Dá se financovat. Nelze použít systém DRG, protože minulé garnitury v tom skoro nic neudělaly a my to teď musíme dohánět. To jenom, abych uvedl na pravou míru některá fakta.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem přesvědčen o tom, že lázeňská péče není to, co by mělo všeobecné pojištění hradit. Říkám to opakovaně. Není to péče rehabilitační, je to péče lázeňská, to znamená je to zajištění příjemného pobytu. To je to principiální, co chci říct.
Ten byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já budu velmi stručný.
Děkuji, pane ministře. Proto budeme hlasovat. Nejdřív vás všechny odhlásím, požádám o novou identifikaci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Končím tento bod.
To nikdo s lázněmi bezpečnost nezpochybňuje. Ale další dva body říkají, že ty výkony, které jsou hrazené, musí být v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. A za třetí, že existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobrý den také, vážení senátoři. Sám jsem lékař a určitě bych nerad, abychom naše kolegy poškozovali. To samo o sobě je špatně. Individuální dodatek. Proč taky... Z jakého důvodu je tak pozdě podepisován? Ta výhoda bude spočívat v tom, že bude mít na tento výkon vyšší úhradu než třeba konkurence. Určité smlouvy se budou moci zveřejnit a určité smlouvy se nebudou zveřejňovat. A ty, které se nebudou zveřejňovat, to je ta rámcová smlouva, to jsou úhradové dodatky podle úhradové vyhlášky. To není potřeba zveřejňovat. Pokud tato smlouva bude zveřejněna v dubnu, znamená to, že leden, únor, březen budou lékaři nezaplaceni? Nikoliv. Byla zde dobrá poznámka, že ne všichni lékaři jsou padouši. Jedni tvrdí, že jsou to dokonce tři čtvrtiny smluv. Vůbec nevíme, zda bude obsahovat to, co by měla obsahovat.
Říkal: Většina podnikatelů je poctivých a platí daně. Já s tím naprosto souhlasím. Ale pak je to zvyk a zvykově se platí daně. A rok tady slyším - Slovensko a Chorvatsko. Tak jsem se pro jistotu do toho atlasu podíval. A vy je chcete znovu zatěžovat dalšími a dalšími předpisy. Já pak budu mluvit o dalších věcech, kterými jim zvyšujete administrativu, v rámci řádné přihlášky. Ale musíte si vybrat - buď se platí daně většinově, a pak je to zvyk a není to klondajk, anebo ne.
Nevím, jestli pan Volný žil někdy v Rakousku nebo v nějaké západní společnosti, o co svá tvrzení opírá. Vy prostě tady chcete přivázat obrovské koule na nohy všem lidem, kteří by potenciálně tvořili nebo tvoří střední vrstvu. Ta realita bude možná někde mezi sovětským socialismem a jihoamerickým kapitalismem. To je to, o co vám jde. A skutečně nechápu, když někteří z vás v hnutí ANO podnikali, že se nestydíte s takovýmihle zákony přicházet. A svému předsedovi - že vy nemůžete, nebo se bojíte - co tady říkáte v kuloárech... Víte, já vám řeknu jedno. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan ministr Babiš stáhl svoji přihlášku do rozpravy.
Děkuji za slovo. Já vycházím pouze z údajů, které jsou v důvodové zprávě, a to je vládní materiál. To je o té stabilitě, kterou pořád vy opakujete, a přitom se chováte jinak. Sněmovnou obě dvě prošly v rekordním tempu. Vy jste si jako vládní většina odhlasovali, že nebudeme řádně diskutovat o změně daňových zákonů. U sněmovního tisku 214 první čtení bylo 10. června, lhůta zkrácena na 10 dnů, druhé čtení 15. července, lhůta zkrácena na 48 hodin. A už 4. září přichází do Sněmovny další novela. Proč jste zkracovali lhůty mezi prvním a druhým čtením? Nevím, kdo z vás vyplňoval loni nebo předloni výkaz o DPH, ať už měsíční, nebo kvartální. Vy reverse charge pod pláštíkem boje proti daňovým únikům rozšiřujete na věci běžné spotřeby! Mobilní telefony, tablety, laptopy. Když si koupí mobil, že budou jinak vyplňovat DPH? A tomu říkáme reverse charge, protože to řeší ty karusely. Velké firmy s velkým ekonomickým oddělením, pro ně ten reverse charge problém není. Nevím, jak budeme definovat zařízení, která obsahují integrovaný obvod nebo desku plošných spojů. Já se obávám, že po třech letech přijde na kontrolu finanční úřad a řekne: Ale pozor!